Taky není pravda, co říkáte, že klesá šedá ekonomika.
Pan poslanec Vondráček odvolává svoji přihlášku, takže s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Po něm pan ministr.
Já se ptám, jak se budou párovat faktury, které chodí na přelomu měsíce? K čemu je v kontrolním hlášení reverse charge, kde určitě k žádnému karuselovému podvodu právě díky tomu opatření nedojde? Říct, že to spárujeme a vyhodnotíme, je moc jednoduché. Takže zadarmo není vůbec nic.
Děkuji.
Děkuji. Žádný dodavatel není.
Děkuji panu ministrovi. Omlouvám se mu, jestli jsem ho ranil. Prosím, paní poslankyně.
Dat, která se tady v tuto chvíli a někomu hodí. A to, že tady pan ministr je připraven kdykoliv zneužívat data, tady na tom místě několikrát prokázal. Takže chce další data a nadále je chce zneužívat.
Nemám k tomu žádný přístup. Ano, neplatí se daně. A kvůli tomu děláme kontrolní hlášení reverse charge - pokud vám to něco říká, ano? Tak to jsou veřejná čísla. Tak já bych byl strašně rád, abyste přestali už konečně lhát, protože to není pravda! A všechny údaje, nejenom naše, i OECD, říkají, kolik se tady nezaplatí na DPH. Je to víc, než náš deficit, 80 miliard. Takže prosím vás, neříkejte, že já něco zneužívám. To je skutečně neuvěřitelné. Pokud vím, je tady velký projekt. Tady se desítky miliard z evropských fondů - bude se rozšiřovat internet a zatím jsou tam jasná data. Tak to jsou zase jenom demagogie.
Já bych chtěl jenom jako poslanec nějaké kategorie pohovořit ve dvou minutách o jedné věci - o demokracii. Mojí demokracii. Teď se smějou, tak já se také rád směju. Já rozumím tomu, že mě sem někdo poslal, do té Sněmovny. Ne díky jemu, ale protože jsem si prošel určitým vývojem. Se mnou je přesvědčeno i několik lidí tady. Jestli jsou zleva nebo zprava, je mi to jedno. Ale jsme o tom přesvědčeni. Pak jsou tady lidé, kteří o tom přesvědčeni nejsou. A teď já se ptám. A ti druzí, když my je zařízneme, skončíme debatu, budou říkat my jsme kráceni na právech, my si chceme o tom povídat. A já se vás teď všech tady ptám v celém sále - a kde jsou moje práva? Kde jsou jejich práva? Jejich právo je v tom poslouchat blbosti a čekat, jak to dopadne? Neblázněte. Proto nás sem lidi neposlali. Tady se musí něco dít. Prosím vás, já vás žádám. Já přece nebudu poslouchat, jak někdo jemu nadává. My pak zase se hádáme s někým jiným. To přeci nejsou práva poslanců ani našich voličů. To jste přeci nemysleli vážně.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník. Po něm paní poslankyně Kovářová, po ní paní poslankyně Langšádlová, po ní pan předseda Stanjura.
Redaktor se celkem seriózně vyptával. - To je pro mě docela významné sdělení. Sám poradce pana ministra za bezpečnost ruku do ohně nedá.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
Děkuji za slovo. Měla bych jednu takovou velkou prosbu, když si tady o těch prosbách mluvíme. Já bych byla moc ráda, aby na nás pan ministr nekřičel. Vyprošujeme si, abyste ke svým zákonům předkládal analýzy pravdivé a analýzy objektivní. Jen připomenu, aby to nedopadlo jako s rozpočtovým určením daní, kdy jste mi odmítl dát analýzu, kterou jsme dostali v podstatě skoro až po schválení tohoto zákona. Byla nám jenom ukázána. Řekl jste, že vás Helena Langšádlová baví.
Proto prosím, abyste se již nehlásili s faktickými poznámkami.
Pane ministře, vy zneužíváte informace daňové správy, pokud jste tady tvrdil některé věci, které se týkají jednotlivých skupin, jejichž informace nejsou veřejně přístupné. Pane ministře, je velikým rizikem, že ve chvíli, kdy takto již dnes jednáte, že tak budete jednat i v případě zavedení elektronické evidence tržeb. Vy opravdu máte jediný zájem, a to je váš vlastní ekonomický zájem!
Prosím, pane předsedo.
Já si nebudu nic vyprošovat. Jenom se vás ptám, kde se ve vás bere ta pýcha označovat naše věcné argumenty za blbosti a kecy? Já s vámi polemizuji. Pan předseda předložil jasné výhrady, fakta, čísla, grafy. A pro vás to všechno jsou blbosti a kecy. Ale kde se ve vás bere ta pýcha? Ale nechoďte tady s vysvětlením, co je vaše osobní demokracie.
Takovéto vyloučení některých forem plateb je dle názoru Legislativní rady vlády v rozporu s účelem navrhované regulace. b) návrhu zákona budou režimu zákona podléhat veškeré karetní transakce v obchodním styku. Legislativní rada vlády považuje v této souvislosti za důležité, aby okruh a rozsah informací, které mají být v souvislosti se zavedením evidence tržeb shromažďovány, byly přiměřené účelu zákona, a to s ohledem na ochranu osobních údajů. V tomto kontextu lze za určitých okolností považovat některé výjimky jako podporu státu ke zneužití dominantního postavení na trhu, a to v případě tzv. veřejných podniků a poskytovatelů služeb obecného hospodářského zájmu. S ohledem na výše uvedené a na proběhlou diskusi na toto téma Legislativní rada vlády je toho názoru, že navrhovaná právní úprava by měla obsahovat co nejméně výjimek zcela vylučujících povinnost evidovat tržby. Ale jsou tady dvě významné věci. Ale k důvodové zprávě. Důvodovou zprávu má navrhovatel upravit ve smyslu připomínek uvedených ve stanovisku mimořádné pracovní komise ze dne 24. dubna. A také má důvodovou zprávu upravit tak, aby odpovídala návrhu zákona schváleného vládou. Dostáváme se k závěru. Pan ministr tady bohužel není, ale já bych se ho rád zeptal, jestli tak bylo učiněno. Tady si myslím, že pan ministr by nám všem měl v tomto směru poskytnout příslušné informace. Pan ministr tady na začátku zavedl dnes při svém projevu, a já bych v něm velmi rád pokračoval, takové okénko "Nad dopisy občanů". Tak já bych také přispěl svou troškou do mlýna a sdělil vám některé dopisy, které mně od občanů chodí, nebo našemu poslaneckému klubu. Pisatel píše: Řekněte to Babišovi. Neumím si představit, jak to bude fungovat. Nejednou jsem se však setkala s tím, píše pisatelka, že přijedete na kole a chcete si dát dvě piva v zahrádce, zaplatit rovnou a jet dál. Než to taková slečna naťuká do jejich zázračné elektronické evidence objednávek, spadne vám pěna a přejde vás chuť, píše paní Nikola Voňková. Pan Hugo Holý: Elektronická evidence tržeb je logickým volebním tahem pro naši socialistickou společnost. To už všichni víme. Lidé se nechtějí snažit, aby něco měli, ale chtějí, aby ostatní neměli nic. Svalit se doma na gauč. To, že leckdy vstávám i ve čtyři ráno a domů se dostanu kvůli práci až pozdě večer, už nikdo nevidí. Hlavní je perzekvovat každého, kdo něco má. Jakékoliv opatření proti lidem, co se snaží, tak bude bráno jako to správné. A ANO s tím vyhraje na celé čáře. Ačkoliv je to nízké, je to ve zkratce to stejné co nám dělá mistr Okamura.
Děkuji, pane předsedající. Návrhem na navýšení počtu osob vyčleňovaných do NRF v roce 2016 reagujeme na potřeby reformovaného konceptu NRF, který je jedním z opatření posilujících obranné kapacity NATO v kontextu zhoršující se bezpečnostní situace. To vše mimo jiné zvyšuje nároky na velikost národních příspěvků. I když se jedná o významné navýšení našeho příspěvku ve srovnání s letošním rokem, kdy vyčleňujeme do NRF celkem 1500 osob, není nijak dramatické. Děkuji a doporučuji
Plánovaný výnosy jsou jaké? Můžeme se s kolegou Volným či s dalšími kolegy přít o jejich výši. Pardon, s panem kolegou Pilným, omlouvám se prostřednictvím pana předsedajícího. Tady jsme ty náklady skutečně vyčíslili, a jak už jsem říkal v úvodu své řeči, jsou krátké. Proč chce Ministerstvo financí zavést EET jen pro některé skupiny? Jak je plánované využití data z EET? Existuje přesný popis, který je závazný?
Mám zde řadu faktických poznámek, každopádně než udělím slovo, tak přečtu omluvenky, protože jich ke mně dorazilo hodně. Nyní tedy faktické poznámky. První faktickou poznámku má pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten limit je tak vysoký, že neexistuje nikdo, kdo by neměl aspoň primitivní účetní systém, ve kterém jsou vydávány faktury. To je všechno, jenom si dovolím konstatovat, že pokud se držíte faktů, stačí vám dvě minuty a nemusíte mít fascikl papírů a sesbírané anekdoty, tak jako to předvedl můj předřečník.
Další faktickou poznámku pan poslanec Zlatuška, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím.
Já jsem využil jednoho bodu z vystoupení pana předsedy ODS, kde se odvolával na vlastní zkušenost. Ne něco, s čím zkušenost nemá, typu podmínek pro podnikání nebo něco takového. Ale vlastní zkušenost s připojením na své chalupě. Řekl, že to připojení nemá a že by tam nemohl provozovat živnost. Jeden operátor tam má pár objektů v základním vnitřním pokrytí. Když si pan místopředseda zkombinuje tady tenhle údaj s veřejně dostupnými údaji z katastru nemovitostí a snímky, které jsou k dispozici třeba v Googlu nebo na mapy.cz Zdůrazňuji, toto byla věc, kde se předseda ODS odvolával na svou osobní zkušenost.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.
Mapa rizik. Pravděpodobné riziko - výběr nekvalitního dodavatele. Riziko hraničící s jistotou - nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi. Další riziko, a to je naprosto zásadní opět, hraničící s jistotou, tedy stupeň 5, je bezpečnostní riziko. Tato rizika nebyla odstraněna. S těmito riziky nám předkládá tady pan ministr Babiš tento materiál k projednání v Poslanecké sněmovně.
Děkuji vám, nyní pan poslanec Seďa, připraví se pan ministr Babiš s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane místopředsedo.
Tak já vám dám tu brožurku. Ta data jsou celkem DPH a celkem tržby. Tak o čem mluvíte? V tohle brožurce, můžu ji znovu rozdat tady, je jasně dáno, že data, která dostane Finanční správa, která je nezávislá, že tam není detail nákupu ani detail konzumace, že je tam jenom celkem DPH a celkem tržba. Já myslím, tady vystoupil pan Laudát a mě kritizuje. Prosím vás, ty pokladničky budu dneska, když skončíme, rozdávat osobně a pronajal jsem si místnost na Ministerstvu financí od 14. prosince, mám na to smlouvu a platím 235 korun nájem za každý den a 7 korun za manipulaci. Pokladničky kupuji za svoje peníze a naše děti jsou inteligentní, protože vědí, když chodí s rodiči na nákupy, že dostanou účtenku.
Váš čas na faktickou poznámku už bohužel vypršel.
Já nebudu na tu snůšku demagogie ze strany pana ministra financí ani reagovat, na to jsme si zvykli, že to není snad ministr financí, ale ministr demagogie. Takže z materiálu Ministerstva financí čísla. Takže cituji čísla na rozdíl od emotivních demagogií pana ministra financí.
Dalším řádně přihlášeným k faktické poznámce je pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Martin Novotný a paní poslankyně Langšádlová.
Jenže to v Česku na řadě míst chybí. Český rozhlas porovnal mapy rychlého mobilního internetu s evidencí adres a našel přes 60 tisíc adres, které nejsou v dosahu rychlé mobilní sítě ani jednoho ze tří českých operátorů.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Já jenom jsem se chtěl vrátit o pár minut, možná čtvrt hodinky dozadu a ujasnit si, jestli jsem správně slyšel ta čísla ve chvíli, kdy pan ministr začal rozlišovat mezi ekonomikou šedou a černou.
Pane ministře, já chápu, že máte nějaké brožurky, ale pro mě jsou rozhodující vaše skutky a vaše chování. Vy tady stojíte a tvrdíte, že některé skupiny neplatí daně. Říkal jste, že údajně Vietnamci neplatí daně, říkal jste, že další skupiny neplatí daně, ale vy jste mi neodpověděl, na základě jakých informací! Bylo to na základě toho, že jste zneužil svou pravomoc? Bylo to na základě toho, že jste vstoupil do dat Finanční správy? Vždyť je přece známé, že vy zneužíváte své pravomoci, že posíláte kontroly na ty, kteří se vám znelíbí, kteří se vám postaví. Několikrát to bylo v médiích. Pane ministře, na základě čeho jste to říkal? Vy totiž ani jako ministr financí nemáte k těmto informacím přístup. Pane ministře, ono není důležité, jaké máte brožurky v ruce. Ono je důležité, jak se chováte, a už dneska ukazujete, že umíte zneužívat data, že umíte zneužívat svůj zájem a že zneužíváte své ekonomické zájmy. Pane ministře, na základě čeho jste takto tvrdil?
Nezneužil jsem nic! Tak si to nastudujte! Otevřete si Eurostat! Včera jsem o tom přednášel sedmi ministrům v rámci frakce ALDE - holandská, belgická, slovinská, dánská, finská. To jsou oficiální data, paní kolegyně, tak si to nastudujte! A zásadně odmítám, že já bych něco zneužíval!
Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Bohuslava Chalupu, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Jenom dodám, že pokud jde o právní aspekty, pak navrhovaný mandát je v souladu s mezinárodním právem i vnitrostátním právem. Podrobnosti jsou uvedeny v části K.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Jana Černochová.
Vážené dámy, vážení pánové, hezké odpoledne. Exhibovat a plýtvat naším časem tady řekl kolega. Já myslím, že tady plýtváme časem na jiné nesmysly, než jsou mise, které já považuji za velmi zásadní tisk. Chápu, že jde o žádost Severoatlantické aliance, a jsem přesvědčena stejně jako moji kolegové z ODS, že je správné jí vyhovět. Ostatně chci připomenout, že právě občanští demokraté vždy zastávali názor, že je lepší proti hrozbám a zlu zasahovat mimo naše hranice než u nás doma. A vývoj v posledních letech tomuto přístupu dává zcela za pravdu. Dovolím si však dva okruhy připomínek. Jeden okruh připomínek je k procesu a druhý okruh připomínek je k legislativnímu rámci. První se týká toho, že takto důležitý materiál, ne materiál, na kterém plýtváme svým časem, je předkládán na poslední možnou chvíli. Od pana ministra ani pana zpravodaje tady na toto téma nezazněla žádná zmínka o tom, proč tomu tak je. Nezazněla ani omluva nám všem, proč tomu tak je. Neřekla bych nic a pan ministr to ví, pokud by šlo o okamžitý požadavek, na který je nutné flexibilně reagovat. To ovšem není tento případ. A měli jste to tady zmínit. Je snadno prokazatelné, že se tento materiál připravoval od počátku léta a do meziresortního připomínkového řízení šel 11. září letošního roku. Prošel bez větších připomínek a vláda jej schvalovala 2. listopadu. My jej dostáváme ovšem na stůl v polovině prosince. Pokud by nebyly zbytečné prodlevy, mohli jsme tento dokument projednávat již před měsícem, měsícem a půl, což by bylo zajisté důstojnější vůči nám a hlavně vůči naší armádě a bylo by to férové. My vlastně permanentně zasedáme třetí týden a dostáváme to sem v ten poslední den, poslední minutu naší schůze, která bude ukončena, a v úterý máme mimořádnou schůzi. Trápí mě to, že v posledních dvou letech to není nic neobvyklého a kolega tady glosuje, že tak to chodí. Ne, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, tak to chodit nebude. Tak to není možné, aby to chodilo!